"Napadl mě, když jsem čekal s dětmi ve frontě v ZOO. Tak jsem si řekl, že udělám něco podobného." Je to nějaký firmy, která patří do holdingu." Zdá se, že u vás propuká schizofrenie, protože jestliže to není vaše a patří to holdingu a vy jste jediný majitel holdingu, tak nevím, jak si to mám vysvětlit. Tato čtyři tvrzení se navzájem logicky vylučují, a já vás proto žádám, abyste odpověděl na mou otázku, ve kterém z nich jste lhal. Lhal jste, když jste hlásal, že nelžete a kradete? Anebo konečně jste lhal proto, že s tímto projektem vůbec nesouvisíte? Děkuji.
Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Děkuji za slovo, paní předsedající. A už dneska s Ministerstvem dopravy máme samozřejmě teď několik týdnů vytvořenou pracovní skupinu, která dělá velmi konkrétní a detailní harmonogram postupu v jednotlivých stavbách.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Ono na ústní interpelaci je velmi málo prostoru na to diskutovat o celé problematice.
Vážený pane chronicky nepřítomný ministře Babiši. Interpeluji vás ve věci již proslulého Čapího hnízda. Z vašich posledních výroků jsem nějaký zmatený. A v tomto týdnu zase říkáte, že s Čapím hnízdem nemáte nic společného. Jestli si dám dohromady jedna plus jedna, tak v jednom z těchto výroků jste musel evidentně lhát. Můžete mi odpovědět v kterém? Dále by mě zajímala celá situace s firmou, která dotaci dostala a nějakým zvláštním způsobem se vrátila zpět do vašeho holdingu. Sice nejste zapsán jako vlastník té společnosti, ale ve vašem holdingu je, což jste i do médií sám přiznal.
Prosím, máte slovo.
Vzhledem k tomu, že pětina zubních lékařů je ve věkové skupině mezi 60 a 64 lety, a tudíž je možné realisticky dříve či později očekávat jejich odchod do důchodu, a současně s ohledem na to, že počet absolventů není tak vysoký, aby počet odcházejících nahradil, jeví se mi jako nezbytné finanční posílení vzdělávání budoucích zubních lékařů. Podle střízlivého odhadu by mohla být postačující částka ve výši přibližně 100 mil. korun ročně. Vážená paní ministryně, jste si závažností tohoto problému vědoma? Chystáte se s tím něco udělat? Představuje navýšení částky na vzdělávání budoucích zubařů možné řešení? Děkuji za odpověď.
Já děkuji. A poprosím paní ministryni o odpověď.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi odpovědět na interpelaci paní poslankyně Kovářové. Mohu vás ujistit, že jsem si vědoma situace v oblasti zubního lékařství. S ohledem, bych řekla, na napjatý rozpočet vysokých škol, jsme tady nepostupovali směrem k podpoře dalších, v tomto případě lékařských povolání.
Paní poslankyně chce položit doplňující otázku?
Říká, že na jednoho studenta je potřeba 200 tisíc.
Já děkuji. A nyní prosím znovu paní poslankyni Kovářovou, aby načetla svoji další interpelaci.
Nyní se obracím ve stejné záležitosti na pana ministra zdravotnictví Němečka. Vážený pane ministře, ohledně nedostatku zubních lékařů jsem vás interpelovala již vícekrát. V jedné z posledních odpovědí jste přislíbil, že budete uvažovat o zřízení meziresortní expertní komise, která se bude problému věnovat. Nehovoříme o astronomické částce. Podle střízlivého odhadu by měla postačovat částka ve výši přibližně 100 mil. korun. O tom, jak je problém nedostatku zubních lékařů závažný, nejlépe hovoří čísla. Celá pětina zubních lékařů je podle údajů České stomatologické komory ve věku 60 až 64 let. Dříve či později odejdou do důchodu. Na druhé straně příliv absolventů je nedostatečný. Vážený pane ministře, prosím, věnujte se tomuto problému. Nepřehlížejte ho jen proto, že následky jeho neřešení se objeví spíše pozvolna a určitě až po nejbližších parlamentních volbách. Děkuji za písemnou odpověď.
Já děkuji. Nyní poprosím pana poslance Seďu, aby přednesl svoji interpelaci.
Vážený pane ministře, nákupy uniforem i polních stejnokrojů se dlouhodobě potýkají s problémy. V současné době musí naši vojáci podle zadání výběrového řízení používat oděv z polyesteru. Navíc se údajně rychle opotřebuje, což výrazně snižuje maskovací efekt. Proto mě zaráží informace z médií, že nakoupené polní uniformy neodpovídají zadávacím podmínkám a že po vyprání dochází k poklesu maskovacích schopností. Chci se zeptat, vážený pane ministře, jakým způsobem se tvořily podmínky této veřejné zakázky, jak probíhají přejímací a vojskové zkoušky a jak vy osobně hodnotíte výhrady výrobců k zadávacím podmínkám. Děkuji za vaši odpověď.
A poprosím pana ministra obrany o reakci.
Děkuji, paní předsedající. Ale k věci. Jediným dlouhodobým problémem, který je nám znám, byl problém akvizice jako takové, který je v současnosti ale vyřešen. Smlouvy na dodávky jsou podepsány.
Já tu mám seznam a mohu vám ho předat. Problém, co s těmito stavbami, je samozřejmě velký. Ministerstvo dopravy už před 14 dny rozhodlo, že začneme dělat přípravné práce pro ty důležité stavby na zopakování EIA v jedné variantě a ty práce probíhají. Já tedy mám pro vás jeden ten seznam, ten vám předám.
Druhá, zda jste informovali příslušné regiony.
Věřím, že to nebude nic tak dramatického. Nebo tam, kde to bude dramatické, tak samozřejmě ten problém je, na druhé straně těch projektů, které jsou blízko EIA nebo blízko stavebnímu povolení, je tam tedy omezené množství, a chtěl bych říct, že u těch projektů, kde jsou už územní rozhodnutí, tak samozřejmě tam je těch podkladů dostatek.
Děkuji. Další bude paní poslankyně Adamová a po ní paní poslankyně Kovářová.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, já bych ráda interpelovala nepřítomnou paní ministryni. Určitě by to uvítali i další kolegové.
Ano, činím tak pravidelně, učiním znova.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. S náhradní kartou číslo 13 dnes bude hlasovat pan poslanec Vojtěch Adam. To byly omluvy. Poté budeme pokračovat body z bloku zprávy, návrhy a další. Prosím, máte slovo.
Mé poslání v tomto vystoupení je velmi jednoduché.
Ano, děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana předsedu klubu ČSSD Sklenáka. Prosím, máte slovo.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Proto navrhuji, že bychom za blok třetích čtení zařadili pevně dva body, a to bod 20, novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, a bod 18, novela zákona o veřejném ochránci práv.
Ano, děkuji. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Můžeme o tom hlasovat najednou? Myslím si, že k tomu není žádná námitka. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Tímto jsme se vypořádali s úpravami programu schůze a nyní přikročíme k projednávání bodu Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové.
Já vám děkuji. A nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Já to nebudu předčítat, máte to ve svých materiálech, rozpočtový výbor doporučil vzít tuto zprávu na vědomí.
Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, zpravodajové. Není tomu tak. Táži se, zda se někdo hlásí o slovo. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Otevírám další bod a tím je Prosím, máte slovo.
Když jsem vyzván, tak jednání výboru bylo klidné, konstruktivní, shodli jsme se, doporučujeme Poslanecké sněmovně vzít tuto zprávu na vědomí.
Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, všeobecnou rozpravu končím. Táži se případně na závěrečné slovo. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Dám hlasovat o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Další bod dnešního jednání a tím je Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se na závěrečné slovo. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj ani v tomto případě nechce závěrečné slovo. Kdo je proti tomuto návrhu?
Není tomu tak. Budeme tedy nyní pokračovat v přerušené rozpravě. Do ní mám přihlášku paní poslankyně. Prosím, máte slovo.
Děkuju za slovo. Naopak. Když to neratifikujeme, nikomu neublížíme. Proto za náš klub doporučuji, abychom hlasovali proti ratifikaci a případnou debatu nechali na budoucnost, protože euro nemáme, v nejbližších letech nebudeme mít, což je velmi dobře, a nikomu naším nesouhlasem neublížíme. Kdo chce, ať si bankovní unii vytváří.
S přednostním právem pan ministr financí se hlásí do rozpravy.
Samozřejmě projednávání bankovní unie je častý bod na Radě ministrů financí. Teď samozřejmě uvidíme, jak dopadne příští ECOFIN. Nás se to netýká. Ale nicméně bychom se měli snažit tam vystupovat nějak kolegiálně, pokud to tak můžu říct.
Nyní eviduji dvě faktické poznámky.
Já tomu rozumím, co říká pan ministr financí. Nechci ztěžovat jeho pozici. Nebudete s tou případně negativní zprávou muset konfrontovat své kolegy na ECOFINu. A pokud se budou ptát, můžete říct, že to je prostě citlivá otázka, kterou český parlament bude nadále projednávat, nadále diskutovat.
Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání tohoto bodu. Tímto návrhem jsme se zabývali dne 2. dubna 2015 na 26. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej přerušili před závěrečnými slovy ministra financí a ministra zahraničních věcí. Ale není faktická. Ano, prosím. Poté bylo zmírněno, že alespoň jeden z ministrů tedy musí být přítomen. Tahle podmínka je splněna. Pan ministr financí tady je. Já mám tento podklad od legislativního, organizačního výboru. Jeden z přítomných ministrů zde je. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji toto jednání do přítomnosti ministra zahraničních věcí a ministra financí.
Prosím, pokračujte.
Zemědělský půdní fond je hodnota, kterou Česká republika má. Ta loajalita je, věřte mi, falešná nejenom vůči ministrovi, protože já jsem tady s pokorou navrhoval, pojďme to projednat za přítomnosti ministra zemědělství, a nikoliv bez jeho přítomnosti.
Návrh na revokaci může dát někdo, kdo souhlasil s návrhem usnesení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh revokace usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Dobře, je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji. Jsou určitě témata, na která může být různý úhel pohledu, a je dobré, když se k nim postavíme profesionálně, jak se nyní stalo. Dnes je 10. březen a je to přesně 57 let od povstání tibetských mnichů, které bylo krvavě potlačeno čínskou komunistickou armádou. Děkuji vám za pochopení.
Děkuji. Není tomu tak.
Opakovaně se vyskytují problémy v oblasti účelného využívání finančních prostředků. Kontrolní rada zjistila nedostatky v čerpání jednotlivých položek rozpočtu bez předchozího schválení poskytovatelem, dále nesprávné čerpání a účtování finančních prostředků v rámci jednotlivých položek, neoprávněné čerpání finančních prostředků na úhradu nákladů, které nesouvisejí s řešeným projektem a podobně. Častými prohřešky bylo rovněž využití finančních prostředků poskytnutých na úhradu osobních nákladů studentů pracujících na řešení projektu na jiné účely.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ano, tady budu, vážený pane předsedající, už naprosto konkrétní. Konečně za třetí, pověřuje zpravodaje výboru poslance Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny, což jsem právě učinil. Musím ovšem podotknout, že součástí jednání zmíněného výboru je i další usnesení.
Kdo dál do podrobné rozpravy? Budeme hlasovat. To první hlasování, vzetí zprávy o činnosti Grantové agentury, hlasování 308, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování číslo 309 a ptám se, kdo je pro?